Dneska je to zdroj zisku!
Děkuji. Potom paní zpravodajka.
Tak nejsou tři, ale je jich pět. Takže dohromady pět sankcí, nikoliv pouze tři.
Já jsem říkal, a za tím si stojím, že ten příspěvek je nemravný a že jsem pro jeho zrušení v současné době.
Děkuji panu poslanci Votavovi. Faktická poznámka pana předsedy Stanjury. A poté faktická poznámka pana kolegy Uhlíka.
Jste buď na straně těch slušných, nebo černých pasažérů. Můžete si vybrat. Je to opravdu tak. Nemůžete být na straně obou skupin! Můžete být jenom na jedné! Navrhujete to přenést na města a obce. Co z toho budou mít a jak to budou vlastně vykonávat? V okamžiku. Že je to legislativní zmetek. Na tom si trvám. Ale klidně si to schvalte! To je všechno.
Další faktická poznámka pana poslance Uhlíka, poté pan poslanec Tejc, poté ještě jednou pan kolega Fichtner. Hlásí se Karel Šidlo a potom také Milan Urban. Děkuji. Prosím, pane poslanče.
Přišla za mnou paní, která vyřizovala dědictví po své dceři, která zemřela. To vozidlo nebylo používáno několik měsíců. Jsem přesvědčen, že tak jak je ten systém nastaven teď, to není správně, těch případů zneužití ze strany České kanceláře pojistitelů je příliš. Uznávám, že to řešení možná není úplně ideální, že by se to dalo vypilovat, ale podle mého názoru těch sankcí už dnes, včetně náhrady nákladů právního zastoupení, je poměrně hodně a málokdo si dovolí nezaplatit povinné ručení.
Já se připojuji také k tomu, že to není černobílé.
Děkuji. Nyní pan poslanec Stanjura - faktická poznámka. Já jsem vás viděl, ale nemohu obcházet jednací řád.
To si fakt vyhrazuji, protože si myslím, že vím o těch slabinách a že existuje řešení. Jediný problém - víte, kolik máme vozidel v České republice? Rozumíme si, v čem je problém?
Děkuji.
Ten nárůst bude spíš závislý na inflaci a na tom, jak se mění daňová pravidla v České republice. A druhá věc - ta diskuse na to téma jak to propagovat. Tam bude převod přímý, to znamená jeden majitel končí a druhý musí prokázat vše, co je třeba k tomu, aby přihlásil řádně vozidlo ve stejném časovém okamžiku. Takže tato situace padne.
V momentě, jak to uděláte, tak vám Česká kancelář pojistitelů začne účtovat všechno to období, které bylo předtím, možná ještě před rokem 2010, kdy vznikla, tedy od toho data vzniku. To, co navrhuje paní Zelienková, je pro lidi, to, co říká někdo jiný, je pro pojišťovny.
Nechci zdržovat. Jenom dvě poznámky. To je jedna věc. O tom můžeme ale směle diskutovat, jestli to tak je, nebo není.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já sama jsem při přípravě tohoto pozměňovacího návrhu čelila extrémnímu tlaku Asociace pojišťoven. Veškeré ty argumenty, které tady pan poslanec Stanjura přednesl, byly přesně ty argumenty, kromě vylité vaničky i s dítětem, které jsem si několikrát musela vyslechnout od různých lobbistických skupin.
Pozměňovacích návrhů není naštěstí tolik, jak jsem čekal.
Dobře, děkuji vám. Chci se zeptat, zda máte někdo námitku proti takto navrženému postupu hlasování. Žádnou námitku nevidím, v tom případě budeme postupovat tak, jak jste to, pane zpravodaji, popsal. Kdo je proti? Omlouvám se, mám zde jednu faktickou poznámku. Pan poslanec Dolejš? Můžeme pokračovat.
Dále mám na řadě pozměňovací návrh pana poslance Marka Bendy.
Kdo je proti? Můžeme pokračovat dál. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení.
Mé stanovisko je neutrální.
Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení. Můžeme pokračovat.
Můj názor je kladný. Mé stanovisko je kladné.
Kdo je proti? Je to hlasování číslo 275, přítomných poslanců je 146, pro návrh bylo 141 poslanců, návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Vypadá to, že zde máme připomínku k hlasování. V tom případě budeme hlasování opakovat.
Já tomu rozumím, ale na výsledku hlasování by to nic nezměnilo.
Děkuji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, nechci se mýlit, ale myslím, že vám zrovna chybí hlas pana premiéra.
Kdo je proti?
Zeptám se na závěrečná slova. Pan ministr nechce, pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo.
Navrhuji, aby pozměňovací návrhy pod bodem A i B byly odhlasovány společně.
Také souhlasíte. Také souhlasí. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. A nyní tedy návrh pod písmenem B. Prosím stanovisko. Tím jsme se tedy vypořádali s pozměňovacími návrhy. Kdo je proti? Prosím, pane poslanče.
Včera jsem tady vystoupil v té dlouhé diskusi, která zde hovořila o otázce minulosti. My jsme, jak jste si mohli dobře všimnout, jako klub KDU-ČSL podpořili pozměňovací návrhy, které hovořily o tom, že by ve vládě neměli být lidé, kteří nemají jasnou minulost. A myslím si, že je špatně, že Poslanecká sněmovna není schopná toto jasně formulovat. Na druhou stranu je to právě KDU-ČSL, která i v diskusích, které v současné vládě někdy probíhají, drží tato témata, témata lidskoprávní, že není možné vyprodávat lidská práva za byznys, že je třeba agresi proti cizímu státu nazvat agresí, že je třeba držet určité principy včetně lustračního zákona. To každý dobře ví, to je dokumentovatelné. Komunismus byl režimem zločinným a byl jednoznačně takto odsouzen. Na druhou stranu bohužel realita v naší zemi je taková, že vyrovnávání se s otázkou minulosti je velmi klopotné. Dovolím si říci, že se to netýká jenom minulosti komunistické, týká se to i minulosti starší. Ale přesto se o to nějak snažíme. To, že s vámi některými o tom třeba nehovoří, dobře, možná by mohli. Já určitou povědomost o tom mám. Takže v tomto smyslu se nemusíme obávat o to, že by někdo chtěl infiltrovat v současné vládě tedy minimálně některé osoby, o kterých se asi tady hovoří, vládu těmi či oněmi prvky. Myslím si, že je třeba, abychom se snažili skutečně držet politickou kulturu a nezatahovat tento momentální politický souboj před volbami, kterému, jak říkám, rozumím, do konceptu fungování této země. Politika je vždycky otázkou možného.
První má pan poslanec Jandák, po něm pan poslanec Blažek a následuje pan poslanec Korte.
A on je nemocný... Víte, já jsem si to tady vyslechl. Co jsme si vyslechli? Vyslechli jsme si od komunistů, že je ohrožena demokracie. Ale přesto bych chtěl všem připomenout jednu jedinou věc. Co je příčinou toho maléru, ke kterému tady dneska došlo? K tomu, co jsem řekl v úvodu, když jsme ten zákon začali projednávat - ten zákon je blbej!
Pan ministr Herman vystoupil, tudíž se otevřela rozprava. Máte pravdu, pane Kalousku.
Vážené dámy, vážení pánové, já bych jenom v krátkosti řekl stanovisko hnutí Úsvit. My jsme samozřejmě absolutně v šoku, že prošel zákon, který umožňuje agentům StB fungovat ve státní správě. Jsme v šoku, že tato koalice tento zákon vůbec mohla propustit. A jenom třešničkou na dortu, a velmi hořkou, bylo vystoupení pana ministra Hermana. To jsem tedy vůbec nepochopil. To byla změť výmluv, nějakého kličkování a že se něčeho nemusíme bát... Ale vy jste hlasovali tak, jak jste hlasovali, a umožnili jste fungování bývalých příslušníků StB ve státní správě na vysokých pozicích. Ale tohle to je přece jenom trošku moc. Děkuji.
Nyní pan poslanec Blažek. Já to upřesním, protože jsem dotazován, zda je, nebo není otevřená rozprava. Já konstatuji, že jsem neukončil tento bod. Neřekl jsem, že ukončuji tento bod. Z toho důvodu tím, že vystoupil pan ministr, se rozprava otevřela.
Dobrý den, děkuji za slovo. Já jsem si před týdnem zhruba vzpomněl na Gustáva Husáka, který se musel obrátit v hrobě, když zde věrný soudruh Andrej Babiš prohlásil, že je pravičák. Musel si sednout v tom hrobě a říkat si: I Andrej.
Pan ministr Daniel Herman zde vystoupil. Mluvil velmi ušlechtile v duchu nejlepších tradic KDU-ČSL.
Já děkuji za slovo. Já bych si nedokázal představit, že podobná debata a podobné hlasování by proběhlo v Bundestagu 25 let od konce druhé světové války. Můžu říct, že hlasování kolegů z KDU-ČSL je mi opravdu velmi líto.
Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Další faktickou poznámku má nahlášenou pan předseda Fiala.
Dámy a pánové, já opravdu musím - musím, i když jsem nechtěl - reagovat na slova pana ministra Hermana. Já jsem s panem ministrem Hermanem seděl v radě - nebo on byl ředitelem, když já jsem byl v radě Ústavu pro studium totalitních režimů. A tam jsem mu docela rozuměl. Musím se přiznat, že dnes jsem mu nerozuměl vůbec. Pan ministr tady hovořil o předvolebním boji. My tu žádný předvolební boj nevedeme. My se tady zastáváme určitých hodnot a principů, které považujeme za důležité, pane ministře. A nerozuměl jsem ani těm tajemným sdělením o jakýchsi záhadných tajemstvích a o nějakých principiálních postojích, které KDU-ČSL zastává ve vládě. Já jsem si těch principiálních postojů nevšiml. Někteří občané si ani nevšimli, že KDU-ČSL v této vládě je. Ale budiž, tomu se tady věnovat nechci. A to druhé, tomu budete rozumět všichni: Po ovoci poznáte je.
Na to nemáte žádnou odpověď. A to je to, co nechcete slyšet, co my říkáme, že to je ta horší stránka lidovecké politiky, že jste pro i proti, trošku pro a trošku proti. Hlavně abychom neohrozili své pozice ve vládě.
A myslím si, že to skoro každý, kdo tady sedí. To znamená, jak dopadne hlasování o pozměňujícím návrhu, bylo naprosto jasné všem nám i členům poslaneckého klubu KDU-ČSL. Prosím, jestli je tu někdo, kdo tohle předvídat neuměl, tak ať se k tomu přihlásí, ale domnívám se, že tak nízké IQ v této Sněmovně opravdu není. Bože můj, já tyhle lidovecké mechanismy znám dvakrát déle než vy. Proto jsem také z té strany utíkal, protože už jsem toho měl plné zuby! To znamená, zradili jsme bitvu, opustili jsme pozice a teď budeme předstírat, že ty pozice chceme znovu dobýt. A umyjeme si ruce. Rád bych připomněl, drazí bývalí kolegové, že křesťanskodemokratické zásady jsou od Ježíše, ne od Piláta!
Především je třeba znovu připomenout, že zákon, na němž byla shoda i s TOP 09 a s ODS, byl ten text, o němž se hlasovalo. Když se jednalo, tak žádné zásadní připomínky tohoto typu vzneseny nebyly. A teď se tady hrají jakési zvláštní hry, které ovšem neodpovídají tomu, jak představitelé nebo vyjednavači těchto dvou stran jednali v době, kdy bylo možné do tohoto textu vstupovat. Jak už tady také zaznělo, klub KDU-ČSL navíc podpořil přesně ty pozměňovací návrhy, které jsme chápali jako správně a oprávněné. A protože to je pro KDU-ČSL nepřijatelná pozice, proto on musel tuto stranu opustit.
Děkuji.
Nejdříve bych se chtěl vlastně poklonit jasnozřivosti pana předsedy Stanjury. O tom tedy, pane předsedo prostřednictvím předsedajícího, opravdu nevím. Něco těsně před třetím čtením najednou špitnou. A co se týká pana předsedy Kalouska, jeho postojů a principů. To už mu za to nestálo. Takže tam ty principy nějak ustrnuly. Takže když principy, tak principy a ve všem!
Často to nedělám, pan předseda Mihola sedí přes uličku a většinou mluvíme spolu, aniž bychom používali ten mikrofon. Pan předseda Mihola nebyl ani na jednom jednání a autoritativně tady vykládá, jak to probíhalo. Ano, lustrační zákon bude platit pro všechny, legislativa to prověří, je to tak. Nedělejte překvapeného. Nebo jste měl chodit na ta jednání.
Dobře, byla vznesena námitka. Požádám vás o přihlášení do systému. S přednostním právem zde mám přihlášené dva poslance, pana předsedu Kalouska a pana ministra Hermana.
Nejedná se o nic jiného než o zápas o budoucí charakter demokracie, který tady nabývá nebývalých forem. Odkazuji se na svoji první řeč týkající se celé řady případů, kdy za přímé asistence vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL se dostávají do významných pozic temné postavy minulosti. Na tom by se totiž stejně nic nezměnilo. Pan ministr Babiš je členem vlády, vládě nevadilo, že je porušen určený a platný zákon a že vzkázala veřejnosti: my zákony dodržovat nemusíme, když se nám nehodí - ale jde přesně o tu budoucnost. Pan poslanec Babiš Andrej byl alespoň zvolen, to znamená, může se přes porušování zákona hypoteticky odvolat na to, že dostal důvěru lidí. Ale v našem ústavním systému ministr nemusí mít poslanecký mandát. To znamená, že ten nejhorší bolševický šmejd může být po odhlasování tohoto zákona kdykoliv jmenován třeba ministrem vnitra. Ještě před dvěma lety jsem si nedokázal představit, že bývalý důstojník Státní bezpečnosti může být náměstkem policejního prezidenta. Za vaší vlády to možné je. No tak proč by za rok nemohl být největší bolševický šmejd ministrem vnitra? Já bych vás velmi snažně chtěl poprosit, opravdu vás snažně poprosit, na křesťanskodemokratickou politiku monopol nemáte. Na lidovectví ano. Říkejte prosím zásadně lidovecké principy!
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, zazněla tady celá řada výroků, některé i na moji adresu. Ano, já jsem byl tři roky ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů. A je mi velmi líto, že tehdejší ministr financí pan poslanec Kalousek si nenašel ani pět minut čas, aby mě tehdy vyslechl na mé opakované žádosti! A bohužel díky právě straně TOP 09 byli do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů zvoleni lidé, kteří nesou přímou odpovědnost za destrukci této instituce a za problémy, ve kterých se topí dodnes!